Ale tady byly další zajímavé návrhy. Například můj kolega Patrik Nacher, poslanec a zastupitel hlavního města Prahy, opakovaně navrhuje řešení v rámci novely živnostenského zákona, které řeší Airbnb, které řeší bytovou otázku na území města Prahy. A jak hlasovali pražští zastupitelé? Tak si to připomeňme. Sociální služby. Byla tady celá řada návrhů ze strany opozičních poslanců, vzpomenu třeba pana poslance Juchelky, který mluvil k sociálním službám. Ale teď ty největší perličky. Já jsem ho ocenila, jeho vystoupení. Cituji, bylo to i mediálně veřejně. Já jsem to ocenila. Řekla jsem jenom škoda, že nevystoupil s takovýmto vystoupením pan premiér nebo některý z ekonomických ministrů, třeba pan ministr Síkela nebo pan ministr Stanjura, toho tady dnes ani nevidím. Je ministrem spravedlnosti. Když jsem navrhla, ať se o tom bavíme, abychom využili přítomnosti pana premiéra, tak to pětikoalice zamítla. No a úplně největší perla je zamítnutí veškerých návrhů, které se týkají zastropování cen energií. Ale celá řada zemí nečeká na to, celá řada zemí už to řeší na národní úrovni. Takže připadnete si, že to není úplně normální?
Děkuji za slovo. Samozřejmě my jsme navrhovali spoustu návrhů, které se týkají také energetické krize, které se týkají sociálních věcí, chceme dát peníze lidem, chceme prostě upozornit vládu na to, že energetická krize je nezvládnutá a že hrozí hluboká destrukce českého hospodářství, průmyslu a zemědělství, že se lidé, občané České republiky, dostanou do téměř neřešitelných problémů. Samozřejmě všechny naše návrhy byly zamítnuty, ani jeden se nepromítl do programu této schůze a vlastně zůstává na té schůzi jeden z hlavních bodů a to je, že chceme vzít 14 miliard ze zdravotnictví, protože je potřebujeme dát někam jinam, třeba na stíhačky nebo na něco jiného. Je to první setkání Poslanecké sněmovny po dlouhých vládních prázdninách. Vidíme, že nemá nachystaná žádná, a je to velká škoda pro celou Českou republiku.
Já jsem se hlásil také s přednostním právem, abych na to krátce reagoval. Dneska jsme se tady sešli a někteří z nás vstávali brzo ráno. A teď konkrétně sbíráme peníze, které mohou pomoci lidem, a potřebujeme je, abychom tu pomoc mohli vyplácet. A ta druhá věc, kterou navrhujeme, je, že se staráme o bezpečnostní situaci v Evropě. Ten program byl oznámen předem, byl oznámen řádně. A teď akorát co vy jste tady předvedli, že jste celý jednací den, deset jednacích hodin jste tady vyblokovali nějakým politickým divadýlkem. To je naprosté pohrdání Poslaneckou sněmovnou a tím, že máme mít předvídatelný program, aby občané věděli, co se projednává, a mohli to sledovat.
Ve státních nemocnicích jsme zavedli stipendia pro studenty zdravotnických oborů, podpořili jsme rezidenční místa a vzdělávání praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Snížili jsme administrativní zátěž, a tím jsme lékařům a sestřičkám rozvázali ruce k tomu, aby mohli pacienty léčit. Pokud má dobře fungovat zdravotní systém, musí v první řadě efektivně fungovat primární péče. Masivně jsme investovali a podpořili rozvoj primární péče jako základního kamene poskytování zdravotní péče. Provedli jsme reformu primární péče a zlepšili jsme podmínky pro fungování a rozvoj u praktických lékařů, praktických dětských lékařů, stomatologů i ambulantních gynekologů. Jejich potenciál a schopnosti nebyly využity, proto reforma primární péče a zlepšení podmínek pro její fungování byly jednou z priorit naší vlády. Otevřeně jsme jako klíčové téma začali řešit dostupnost primární péče pro všechny občany. Regionální rozdíly v dostupnosti ordinací praktických lékařů a stomatologů se také začaly zlepšovat. Posílili jsme roli praktiků, dali jim větší možnost při předepisování léků a umožnili jim poskytovat nové služby, zejména u chronicky nemocných pacientů. Zajistili jsme přístup pacientů k moderním inovativním lékům u závažných onemocnění. Naším cílem bylo zvýšit dostupnost inovativních léků a zpřístupnit pacientům léky na závažná a vzácná onemocnění. Zajistili jsme naplnění rozpočtu specializovaných center, odstranili jsme čekací listiny ve specializovaných centrech, kdy se pacienti se závažnými onemocněními nemohli kvůli nedostatku prostředků léčit. Díky aktivní lékové politice, změně procesu stanovování úhrad a zajištění financování se nám podařilo zásadně zlepšit dostupnost inovativních léků a přístup pacientů k moderní léčbě. Od 1. ledna 2022 platí nový systém schvalování úhrad léků pro vzácná onemocnění, kdy klíčovou roli při rozhodování o vstupu takového léku do úhrad bude hrát kolektivní poradní orgán. Poprvé v historii jsme do rozhodování o úhradě těchto léků zapojili také samotné pacienty. Jde například o léky na cystickou fibrózu, svalovou dystrofii nebo hematoonkologické onemocnění. Ano, zdravím pana Majzlíka. Ten se o to zasloužil a já jsem to prosadil jako premiér.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 Ostatně počet hrazených zdravotnických pomůcek se za naší vlády výrazně rozšířil. Příkladem jsou invalidní vozíky, kdy je v současnosti pacientům hrazen i druhý invalidní vozík. Zpřísnili jsme kontrolu kvality a dostupnost zdravotnických pomůcek. Domácí péče byla v minulosti výrazně podfinancována. Naše vláda přišla s novou koncepcí domácí péče. Hnutí ANO prosadilo výrazné zvýšení úhrad na domácí péči. Od 1. ledna 2022 může domácí péči indikovat širší okruh: lékař, ambulantní specialisté, lékaři na pohotovosti či urgentním příjmu, a sestry v domácí péči získaly větší kompetence, například budou moci předepisovat pacientům zdravotnické pomůcky, ale také větší samostatnost při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí. Urgentní péče. Vyřešili jsme mnohaleté problémy s dostupností urgentní medicíny a vybudovali síť nemocnic s urgentním příjmem v každém kraji a okrese, a zajistili tak, že na území celé republiky je dostupná dostatečně kapacitní síť urgentních pracovišť. Položili jsme tak i základy standardizované páteřní a regionální sítě nemocnic. Ve spolupráci s pojišťovnami jsme vytvořili vůbec první koncept urgentní péče v České republice s jasnou strukturou a standardy. Nový model zajistí dostupnou a kvalitní péči o akutní pacienty ve všech okresech 24 hodin denně. Reforma péče o duševní zdraví. Výrazně jsme zvýšili objem peněz pro psychiatry a zlepšili kvalitu péče o duševně nemocné. Založili jsme 30 center duševního zdraví s cílem mít jich 100, aby jejich počet pokryl celou Českou republiku. Podpořili jsme vznik psychiatrických ambulancí a zahájili výstavbu nových psychiatrických klinik po celé České republice. Zřídili jsme nová centra krizové intervence, ve kterých je jako v prvním bodu kontaktu v urgentní situaci dostupná psychiatrická, adiktologická a psychologická péče. Boj proti rakovině, moje oblíbené téma. Populace stárne. Jsme svědky epidemie chronických nemocí, covidu, ale také epidemie rakoviny. Ano, dneska bohužel u nás zemře 75 našich spoluobčanů a 200 onemocní rakovinou. Celé čtyři roky naší vlády jsme se proto zaměřili na boj proti onkologickým onemocněním, která dočasně zastínila pandemie covidu. Proto jsme podpořili rozvoj rozsáhlých screeningových programů. Od 1. ledna 2022 jsme spustili nově plošný screening zaměřený na karcinom plic. Celkově jsem na zasedání Evropské rady, která trvala čtyři noci a pět dní, vybojoval pro Českou republiku 42 miliard navíc a hlavně pro české zdravotnictví 50 miliard. Pamatujete si, jak tady stál pan Jurečka a křičel, že to je kampaň? Ano, úřad to kontroloval, žádná kampaň to nebyla. My jsme to vymysleli na Úřadě vlády, stávající vláda to zastavila, protože asi nechce, aby lidi věděli, že musí chodit na prevenci.
Co jsou příspěvkové organizace obce? To jsou přece organizace, které jsou tu zejména pro naše děti a seniory. Mohou situaci zvládnout obce a města bez pomoci? Odpověď je jasná. Pokud nenajdeme řešení, budou obecní rozpočty pouze o platbách energií. Na spolufinancování projektů nebude kde brát. A starostové se mě na mnohých setkáních ptají: Jak to chcete řešit? Nedá mi to a ještě se na závěr s vámi podělím o jeden příběh z mého rodného města, který je určitě jeden z tisíců. Paní bydlí v městském bytě, pracuje na pozici pokladní, je v insolvenci, protože po rozvodu jí zůstaly dluhy, které v rámci podnikání zavinil její manžel. Po určitou dobu jí pomáhaly dospělé děti, které se ale už odstěhovaly. Zvýšily se jí náklady - a co jsou nezbytné výdaje v běžném lidském životě? U obojího se ceny dramaticky navyšují. Jak má obec, město pomoci svým občanům v těchto složitých životních situacích, kdy se doslova topí v problémech, které by nebyly, kdyby vláda na jaře zastropovala ceny energií? Hledejme prosím řešení pro firmy, pro obce, protože žijeme ve společenství proto, abychom nezahynuli jako jednotlivci.
Děkuji pěkně. Budeme pokračovat. Další přihlášený je pan poslanec Kobza.
Jedná se o zákaz propagace a šíření nenávistných ideologií. Je to naším dluhem k odstranění nedostatků platné podoby zákona, která neřeší otázku veřejného šíření ideologií propagujících nenávist ke skupinám osob na základě jejich rasy, pohlaví, víry, národnosti či jiných společných charakteristik. Nejde totiž pouze o nyní známé nenávistné a nepřátelské ideologie, které již reálně existují, ale jde i o takové ideologie, které jsou známé méně a o kterých možná ještě prakticky nevíme. Je to náš závazek vůči občanům, vůči voličům, a to i v tom ohledu, že budeme dbát na bezpečnost této země a jejích občanů. Dostůjme tedy tomuto závazku napříč politickými stranami a podpořme tuto předkládanou novelu. Patří mezi ně stejně jako třeba nacismus nebo kterékoli další ideologie vyzývající k násilí a nenávisti vůči určitým skupinám osob. Islám totiž není pouze náboženství. Je to velmi komplexní ideologie, která řeší až do nejmenších detailů i osobní život muslimů, jejich vztah k nevěřícím, obsahuje i metodiku expanze do nemuslimských zemí formou jejich islamizace. Tato doktrína dobývání Západu se v poslední době vyznačuje jako politický islám podle doktríny imáma Chameneího. Připomeňme zde jedno nařízení, které se táhne celým islámským učením. Neintegrování. Dále je zde i povinnost islamizace neislámských zemí a jejich ovládnutí s využitím všech nástrojů, prostředků a v jejich očích i slabosti demokracie. Poučme se proto z chyb našich sousedů a neochraňujme ty, kdo nás chtějí zničit. Nestojí přece tolik námahy podívat se, jak vypadá situace v zemích na západ od nás, kde islamisté poznenáhlu v určitých oblastech přebírají iniciativu a moc, kde vznikají muslimské enklávy pod nadvládou práva šaría a jeho vymahačů a vykonavatelů a kam se místní obyvatelé obávají chodit. Jak dlouho a kam chce ještě západní Evropa ustupovat a jestli vůbec má kam couvat, to je otázka. A pokud si někdo myslí, že zde, v české kotlině, jsme v bezpečí, tak bych rád připomněl, že i my Češi máme své oběti islámských teroristů. Byli to skuteční lidé, naši spoluobčané. Zemřeli kvůli nenávistné ideologii jenom proto, že byli ve špatný čas na špatném místě. Lenka Civínová, ubodaná islámským teroristou 14. července 2017 v egyptské Hurghadě. Takže se ptám, kolik dalších obětí islámských útočníků tu ještě bude muset být, aby se omlouvači a propagátoři islámu probudili a začali konečně chápat, o co jde, a začali konat? Copak jim smutný a krvavý příběh přeměny Libanonu z demokratické, otevřené a multikulturní krásné země v krvavou lázeň občanské války nestačí?
A já, pane ministře, si uvědomuji ta slova, co říkáte, vnímám ten apel. Vím, že jste mluvil prostě na obě strany. Pokud to je míněno vážně a pokud váš hlas ve vládě v tomto směru zazní, my vždycky podáváme pomocnou ruku, řekl to před chvílí můj kolega Karel Havlíček. My i na těch náměstích říkáme, taky naše vláda udělala celou řadu chyb a celou řadu věcí bychom dneska udělali jinak. Ale dělali jsme to s tím nejlepší vědomím a svědomím, s otevřeným srdcem a snažili jsme se pomáhat. Ale nejhorší, co se může stát, a to ti lidé považují a porovnávají, když vláda strčí hlavu do písku a nedělá vůbec nic. Takže jestli vaše slova byla míněna vážně, já je beru. Ale musí také tento hlas zaznít na vládě a musíte být schopen to prosadit.
Dobře. Děkuji. Budeme tedy pokračovat podle řádně přihlášených k pořadu schůze. Jako další je přihlášený pan poslanec Lang a připraví se paní poslankyně Pastuchová.
Ten bod bych nazval Reorganizace NCOZ v kontextu vyšetřování korupční kauzy Dozimetr organizovaného zločinu hnutí STAN a role ministra vnitra pana Rakušana v této věci. Na některé otázky jsme odpovědi dostali, na některé otázky jsme odpovědi nedostali. Abychom se tedy vrátili trošičku do historie. Ještě jako nominant na pozici ministra vnitra, kdy nebylo ještě zcela známo, jestli opravdu ta vláda bude ustanovena, se schází s určitými funkcionáři, s tehdejším policejním prezidentem panem Švejdarem, a ten poté oznamuje, že bude rezignovat na svoji funkci. S ním odchází i jeho ekonomický náměstek. Mně nebylo úplně jasno jako členovi bezpečnostního výboru, jak okamžitě po nástupu pana ministra vnitra Rakušana do pozice ministra vnitra dochází k takovým zásadním změnám v tom sboru. Ekonomický náměstek odchází. Terorismus, extremismus, kyberkriminalita - měl by to být útvar, který bude sledovat tyto projevy ve společnosti. Měl by mít přibližně 150 tabulkových míst. Tento nový útvar bude mít i svoji analytiku. A můžu se ptát zde jako politik opozičního hnutí ANO - nebyl v tom náhodou nějaký úmysl? Nebyl v tom nějaký záměr pana ministra vnitra Rakušana?
Pokud mě někdo obviňuje, že šířím dezinformace, tak mu odpovídám, že konám jenom svou povinnost zástupce lidu a reflektuji zkušenosti a přání nemalého počtu našich občanů, kteří pozbyli důvěru v naše současné instituce. Pokud nezávislí experti prokážou, že se mýlím, rád tuto informaci přijmu a budu mít dobrý pocit z toho, že jsem správně vykonal svoji povinnost politika, i když s máslem na hlavě. Pokud se potvrdí vznesené pochybnosti o vážných vedlejších následcích vakcinace genetickými vakcínami, potom z toho jako společnost musíme vyvodit patřičné závěry, které zabrání opakování těchto chyb v blízké budoucnosti, a to včetně vyvození odpovědnosti konkrétních osob. Nelze zatím přesně predikovat, kolik uprchlíků z Ukrajiny k nám nakonec dorazí. Nelze vyloučit, že postupně k nám budou přicházet lidé starší či osoby sociálně slabší v horším zdravotním stavu, a případně budeme v budoucnu po skončení válečného konfliktu přijímat a dlouhodobě léčit mnoho zraněných ukrajinských mužů. Ve sdělovacích prostředcích tato zpráva už proběhla. V podstatě bylo řečeno, že už se tito muži u nás léčí, že je to v podstatě tajná informace a že by se mělo jednat zatím o jednotlivce. Dále nelze říci, co způsobí masivní promíchání naší populace a hlavně dětí s populací příchozí. Jedná se o onemocnění, jejichž léčba je mimořádně finančně náročná a dlouhodobá a v případě HIV celoživotní. Dlouhodobý válečný konflikt byl vždy semeništěm dalších infekčních chorob a nelze vyloučit zavlečení zatím neznámých nebo nezvyklých přirozených, ale hlavně uměle upravených patogenních infekčních agens do naší populace. Všem zvídavým poslancům doporučuji přečtení knihy Tobyho Orda Nad propastí. Je to kniha, která vyšla nedávno. Tak abyste věděli, že to není žádný hej, počkej, že je to člověk erudovaný. Lze si nechat zesyntetizovat DNA požadované sekvence na zakázku. Společnosti, které se syntézou zabývají, se proto snaží toto riziko snížit. Jenže tyto metody jsou nedokonalé a prověřeno je pouze 80 % objednávek. Další rizika vyvstanou, až se na trh dostanou stolní syntetizátory. Je třeba přistupovat k bezpečnosti biotechnologií podobně jako k bezpečnosti jaderné energie. A vědci by v sobě tuto ochotu měli najít dříve, než přijde katastrofa. Pokud budu v Poslanecké sněmovně, tak vám to, kolegové, budu opakovaně připomínat a budu se snažit pořádat semináře a konference na toto téma, kde budete srdečně zváni. Za páté personální vnitřní dluh. S obratem k liberální až neoliberální společnosti, rozvojem moderní medicíny a digitalizace s možnostmi přesné kontroly a regulace je vyvíjen stále vyšší tlak na výkon povolání zdravotníků a psychickou odolnost i znalosti lékařů a všech zdravotníků v jiných než medicínských oborech. V případě jejich náhlého odchodu z důvodu zhoršení podmínek vykonávání jejich činnosti se nebojím říci, že by nastala katastrofa primární péče. Další velký dluh je ve vzdělávání mladých lékařů k praktickým dovednostem a znalostem prostřednictvím starších kolegů, kdy tyto vlastnosti kromě teoretických znalostí a nadšení a odhodlání tvoří základy kvalitní zdravotní péče. Zeptejte se mladých lékařů, jak se jim starší kolegové věnují. Na druhou stranu se zeptejte starších lékařů, jak se chovají mladší kolegové k nim. Nebezpečí bude platit hlavně pro šíření kapénkových infekcí včetně onemocnění covid-19 a bude se týkat oslabených starých a mladých osob. Co by mohlo následovat, už důvěrně známe z období posledních dvou let. Dopad těchto faktorů na nemocnost naší populace a na kvalitu a dostupnost zdravotní péče by to mohlo mít značný. Spíše si myslím, že i kdyby se nenaplnily mé obavy, což je aspoň u některých faktorů poměrně málo pravděpodobné, tak vzhledem k nejisté a turbulentní budoucnosti mít na účtech zdravotních pojišťoven určitou finanční rezervu by nemuselo být kontraproduktivní. Na druhou stranu je mně jasné, že tento zákon projde, a už nyní si dovolím předvídat blízkou budoucnost, kdy bude vláda sanovat miliardami ze státního rozpočtu nedobrou finanční situaci zdravotních pojišťoven, kterou nemohl nikdo předvídat ani očekávat.
Já kdyby někdo vyhrožoval mým dětem nebo mé ženě, tak druhý den, druhý den jsem na policii, druhý den jsem na NCOZ nebo na nějaké specializované službě a požádal bych je o pomoc. To prostě je pohádka, to jsou pohádky ovčí babičky. Je to trapné, je to nedůstojné, je to prostě šílené.
Já jsem se snažil, pane poslanče, zaznamenat nadpis toho bodu, jestli to máte u sebe, poprosím, přineste mi to, abych si přepsal přesné znění. Já vám děkuji. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Pastuchová a připraví se paní poslankyně Adámková - k pořadu schůze.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, je mi hrozně líto, že tu musím zase dnes vystupovat. Je mi líto, že toto téma musím stále připomínat, opakovaně připomínat a v podstatě celou vládu prosit, aby se tím zabývala. Je mi líto, že vláda vůbec nedělá nic pro to, aby lidem nějakým způsobem pomohla, a že u spousty lidí se podmínky k životu zhorší na neúnosnou míru a spousta lidí, kteří na tom donedávna byli špatně, dnes řeší, jak zvládnout zimu. Několikrát už jsem zde mluvila z pozice svého původního, vlastně i současného povolání, z pozice zdravotnického záchranáře. To vlastně dělám i dnes, a dělám to proto, že to vypadá, že vy vůbec, celá vláda, vůbec nevíte, jak lidé v této zemi žijí, a neřešíte, jak budou žít v letech dalších. Já právě díky práci zdravotnického záchranáře vím, v jak hrůzných podmínkách někteří lidé žijí už dnes. Do určité míry si nikdo z vás neuvědomuje, jak tu sedíme, že pro někoho jiného už to může být luxus. Co budou dělat v zimě teď, to si opravdu neumím představit. To nejsou lidé, kteří by řešili cenu benzinu, protože nemají auto, ale zdražování potravin kvůli cenám pohonných hmot a energií prostě řeší a dál nezvládnou. U těch stejných rodin reálně hrozí, že nebudou mít ani čím topit a svítit, protože prostě nebudou mít na zaplacení faktur za elektřinu. Nebo když je zaplatí, nezbude jim na jídlo, a už vůbec nemluvím o něčem jiném. Ale já mám pocit, že vládě je to úplně jedno. Možná jsem masochista, ale každou neděli se dívám na Partii, každý večer v deset hodin se dívám na Události, komentáře a poslouchám diskusi...
Prosím, pokračujte.
Dívám se na televizi na všechny diskusní pořady. A mně se zdá, že vy máte nějaký kroužek toho, jak se naučit každý úplně stejnou frázi. My jsme dali, my jsme udělali, my to uděláme. Deštník proti drahotě. Já už jsem tady ze začátku říkala, že ten deštník nemá impregnaci a že přes něj prší. Tak já vám za chvíli ukážu fakturu svého kolegy. Problém, a to už jsem tu také poukazovala a mluvila o tom, ale bude i u těch služeb, které zajišťuje stát, kraje a obce. Mluvil tady i můj kolega, vaším prostřednictvím, pan profesor Vondrák. A jak pomůže vláda těm? To jsou služby, s kterými počítáme naprosto automaticky a které ke svému řádnému fungování energie potřebují také. A jejich náklady opravdu dramaticky rostou. Zdražování energií má už teď dopad i na segmenty, s jejichž fungováním počítáme naprosto automaticky.